Podpoříme také některé pozměňovací návrhy, které se týkají... Tím, že je tady otevřen školský zákon, tak se primárně maturit netýkají. Takže některé se nám zdají dobré a ty podpoříme. A není možné si tady každý rok, každé dva roky pohrávat s tímto zákonem a měnit to, jak se nám zlíbí, nebo kdo je u vlády a podobně. A věřím tomu, že i ti studenti i školy to nakonec všechno v této krizové situaci zvládnou. To zkrátka nejde. A to si myslím, že je do budoucna opravdu velkým úkolem pro ministerstvo. Takže věřím tomu, že do budoucna pan ministr a celé ministerstvo, ať už bude ministrem kdokoli, se na tuto problematiku zaměří, protože v tuto chvíli je to asi to jediné, co se dá dělat. A jinak počítám, nebo doufám, že tento zákon dneska bude podpořen, protože studenti už na to čekají.
Myslím si, že ten návrh je z principu správný. Nechci jakýmkoli způsobem napadat, kritizovat závažně názory, které jsou opačné. Shrnu je do několika skupin, spíš jenom v jednotlivých bodech. Tou první je skutečnost, že dlouhodobé výsledky u státních maturit ukazují velké rozdíly mezi tím, jak maturitní zkouška z matematiky dopadá na různých typech škol. A podle mého názoru tento fakt nemůžeme přejít jenom pouhým tvrzením, že se někde připravují studenti více, někde lépe a někde mají výuku horší a někde mají lepší. Takto to prostě být nemá.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Nacher.
Děkuji za slovo, já už jsem se skoro chtěl odhlašovat, vy jste mě vyvolal dřív. A pokud si vzpomínám, tak i tyhle věci tady prošly Poslaneckou sněmovnou drtivou většinou, protože jsme všichni cítili, že to má užitek a smysl. To se prostě může stát, těch 15 dnů bylo, jak jsem řekl, mimo. Tady si myslím, že jsme otevřeni. Je tady pozměňovací návrh tři měsíce, já si myslím, že to bude málo. Uvidíme, třeba se k tomu vrátíme. Otázka je jak.
Já bych se chtěla možná tady podívat, kolik tady máme starostů, protože jestli tady máme nějaké starosti, a teď možná se tak rychle nezorientuji, tak si asi všichni klepou na hlavu. Samosprávy otevírají postupně mateřské školy, to asi všichni víme.

To znamená, i rodiče, kteří nepošlou své dítě do mateřské školy, a mateřská škola běžně otevírá, padá nárok na ošetřovné. To je asi jedna věc.
Takže nejdříve faktické poznámky. Poté přednostní práva, tam mám opět paní poslankyni Pekarovou a pana předsedu Stanjuru.
Ale to tak není, ona má svým způsobem pravdu. Ale prosím pěkně, neřešme to tady přílepkem k tomuto zákonu, který se týká něčeho úplně jiného. Teď to prosím nemá smysl.
Nyní pan poslanec Kasal. Pan poslanec Bělobrádek s faktickou poznámkou. Není přítomen. On se mě ptal, tak já ho asi přeskočím v tuhle chvíli. Pan předseda Stanjura s přednostním právem to myslím také stahoval. Takže se dostáváme k paní poslankyni Richterové, která je přihlášena řádně.
A to ošetřovné - vlastně teď nově mají ředitelé školek možnost otevřít zařízení a je tam vlastně definice rizikových skupin z řad dětí, kterým není doporučováno, aby se vrátily. Jenže ta nastavená pravidla pro výplatu ošetřovného se podle všeho těmito situacemi, kdy na základě těch doporučení, třeba že jsou rizikoví členové rodiny nebo to dítě samo je rizikové, když nenastoupí, tak není upravené, jak to bude s tím ošetřovným. A přišlo by mi skvělé, kdybychom mohli dneska přijmout něco, co by těmto rodičům dalo jistotu a předvídatelnost. Možná je otázkou, zda to nemá být jenom do konce května. To se teď koukám po kolezích z řad sociální demokracie, zda to má být až do konce června. Ale tahle otázka je úplně klíčová. Ještě - s těmi školkami se na mě pak obracejí rodiče. Možná vám to některým bude připadat jako maličkost, ale je spousta dětí, které mají alergie. A jakmile jsou děti alergici a mají takovou tu jarní alergickou rýmu, tak zase školky je nebudou chtít přijmout. Je možné, že to v praxi tak nebude, vidím kolegy kroutit hlavou, ale zatím to tak je. Že na obavy kvůli alergické rýmě také se vztahuje obava, že nebude možnost déle čerpat ošetřovné.
V tuto chvíli nevím, jak je to v zahraničí, ale i my jsme vlastně zakázali vývoz.
A věřím tomu, že to bude napříč politickým spektrem, protože jsme ukázali, že když chceme, tak to jde.
Já jsem ten poslední, kdo je rád za to, že tady jsme závislí na dovozu takto klíčových komodit, jako jsou ochranné prostředky a třeba i léky, ze třetích zemí. To není jenom Čína, to je Indie. Indie před dvěma měsíci zavřela totálně veškerý export. A to je samozřejmě něco, co může ohrozit bezpečnost nejenom České republiky, ale celé Evropy. A viděli jsme to v této krizi. Měli bychom podporovat českou výrobu, to bezesporu.
Dívám se do sálu, jestli má někdo zájem. Pan zpravodaj má zájem. V tuto chvíli bych přistoupil k rozpravě podrobné.
Je to neseriózní varianta v tom smyslu, že se přehodí odpovědnost na novou Sněmovnu. Nechci říkat nového ministra, nemám křišťálovou kouli, ale prostě bude nové složení, předpokládám, v mnoha oblastech. Ale ta podstata nám uniká, vážení. To je ten obsah předmětu matematika a její užitečnost směrem k praxi. Protože na to se nejvíc poukazuje, proč je ta matematika takový strašák nebo proč někteří ji prostě nechtějí mít jako povinný předmět. Takže klub KDU-ČSL podpoří odklad maturity z matematiky tak, jak to předkládá ministr školství. Já jsem si dovolil tam také některé předložit a chci vás poprosit o jejich podporu. Máme tam také přípravné třídy kolegy Čižinského. Rovněž bych chtěl poprosit o podporu. Často je tady to téma na stole, a to je to přihlášení se k těm antickým, židovským, křesťanským kořenům Evropy, jakožto i k této kultuře a také k humanistickým tradicím. Proto mám velké pochopení. Takže já to ovlivnit nemohu, a proto žádám velmi pana ministra, aby zvážil ten druhý termín. Je o to velký zájem, lidé píší. Vzhledem k tomu, že neznají ten termín přijímacích zkoušek, tak jim to ještě tak úplně nepadlo do očí, že najednou tam místo dvou termínů, tak jak to měli studenti v předešlých letech, bude termín jenom jeden. Víte, že to prostě nebylo možné. A pak bych chtěl požádat také, aby rodiče měli stejně jako vždycky předtím možnost odvolání. Je o něj zájem. A tuto věc řeší v tuto chvíli i ombudsman, respektive zástupkyně ombudsmana paní magistra Šimůnková. Čili to není nějaká domněnka, něco, že se někomu zdá a nezdá, ale je to podložené právním názorem a myslím si, že tento důležitý instrument by ve školském zákonu měl být. Nevidím opravdu žádný vážný důvod, aby to tam nebylo. Ale zkuste poslouchat i nás, a především tedy ty, kterých se to nejvíc týká.
Zahájil jsem hlasování. Teď nechám hlasovat o návrhu procedury přednesené panem zpravodajem. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.
Jedná se o rozšíření počtu společníků ze dvou na tři.
Další návrh.
Za třetí je hlasování o návrhu B paní poslankyně Šafránkové, sněmovní dokument 5133 - rozšíření vymezení rodinných příslušníků.
Další návrh.
Jedná se o rozšíření vymezení rodinných příslušníků.
Stanovisko paní ministryně? Návrh byl zamítnut. Zahájil jsem hlasování. Další návrh prosím.
Pouze mohu vyslovit hlubokou lítost nad tím, že někteří nedodržují dohodu.
Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Návrh byl zamítnut. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte, abych přednesla návrh hlasovací procedury. Nebyl podán žádný návrh na zamítnutí, takže nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu na zrušení zákona o EET, což je pozměňovací návrh číslo 5152, ke kterému se přihlásil pan kolega Munzar, s tím, že pokud by tento návrh prošel, jsou všechny ostatní pozměňovací návrhy nehlasovatelné. Pokud by tyto neprošly, hlasovali bychom o pozměňovacím návrhu 5139 paní kolegyně Kovářové, které je rovněž pozastavení do 31. prosince 2021, ale je tam rozdíl v textové části, takže je hlasovatelný. Následovala by skupina pozměňovacích návrhů na zrušení náběhu zbylé fáze elektronické evidence... Pardon, ještě jsem zapomněla předtím 5155, pan kolega Skopeček - to je pozastavení na rok po ukončení nouzového stavu. Pak bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu 5163 pana kolegy Ferjenčíka, což je povinnost vystavit účtenku pouze na žádost. Tímto bychom se podle mého vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a mohli bychom hlasovat o zákonu jako o celku. S tím, že pokud vždy projde některá z variant, tak ostatní jsou nehlasovatelné, na což bych kolegy upozornila.
Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Máme tady obsáhlou proceduru. Věřím, že jste jí všichni porozuměli. Já ji nechám odhlasovat. Návrh byl přijat. Stanovisko paní ministryně? Odhlašuji vás všechny. Přihlaste se, prosím svými kartami. Stanovisko paní ministryně je nesouhlasné. Návrh nebyl přijat. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Zahájil jsem hlasování a ptám se... Návrh byl zamítnut. Další návrh. Další návrh. Návrh byl zamítnut.
My určitě nejsme schopni v rámci této změny pojmout všechny, tak ani ta ambice není. Aby se skutečně při výpočtu té reálné renty, té reálné náhrady za ztrátu na výdělku, kalkulovalo vždy se skutečnou mzdou, kterou si ten člověk v danou chvíli vydělává. Myslíme si, že to je napravení stavu, že to pro ty lidi bude velmi dobrý signál, že stát o ně stojí, a je potřeba také říci, že to bude i odstranění určité diskriminace v rámci profesí, protože například v zákoně o ozbrojených složkách tento institut není. A to není nic vůbec proti příslušníkům bezpečnostních sborů, ale myslím si, že je potřeba ke všem profesním skupinám přistupovat stejně. Takže avizuji pozměňovací návrh, který jsme tvořili s kolegou Hájkem, a přihlásím se k němu v podrobné rozpravě. A já si myslím, že oni budou velmi rádi pracovat a budou spokojeni s tím, že se můžou zapojit, byť se sníženou pracovní schopností, a že to pro ně bude signál i do budoucna, že o ně stát stojí.
To byl pan poslanec Vít Kaňkovský a nyní vystoupí pan poslanec Jan Farský a připraví se paní poslankyně Olga Richterová.
Ten návrh se věnuje primárně dobrovolnictví, a to dobrovolnictví v oblasti dětí a mládeže. Aby to nebylo bezbřehé, tak ten návrh je koncipován tak, že se týká jenom těch - ať už to jsou tábory, nebo sportovní soustředění - organizací, které fungují minimálně pět let a jsou zaneseny v rejstříku právnických a fyzických osob, a práce s dětmi a mládeží je jejich hlavní činností, tak aby to nebylo možné využívat a obcházet. Ale limitovali jsme je tím, že samotná náhrada bude maximálně do výše průměrné mzdy, kterou bude poskytovat stát, a tím z toho vychází, že ten náklad by byl něco kolem 50 milionů ročně v té maximální verzi. Takže je to takové spíš symbolické poděkování. Zdánlivě může být podán dvakrát, ale je v tom rozdíl. Nebudu se v podrobné rozpravě hlásit k oběma tiskům, ale jenom k jednomu. Ten rozdíl řeknu už teď. To je tedy úprava jenom mezi těmito dvěma pozměňovacími návrhy. Děkuji vám za pozornost a v podrobné rozpravě se přihlásím ke konkrétnímu pozměňovacímu návrhu.
Já nevím jak vy, já jako autor toho předkládaného návrhu usnesení jsem žádný materiál nedostal. Znovu opakuji, 91 poslanců pro, nikdo proti, pouze 11 kolegů se zdrželo. To vypršelo dnešní půlnocí. Když to beru dnes včetně, tak bychom tu informaci měli chtít. Pokud vystoupí kterýkoliv z pověřených členů zástupců vlády a řekne, že nám tento materiál posílají písemně, tak to beru jako vyřízenou věc a není potřeba se k tomu dál vyjadřovat. Děkuji za podporu.
Vypořádáme se tedy s jednotlivými návrhy v pořadí, jak zazněly. Je tady žádost o odhlášení, které jsem právě vyhověl. Kdybychom tyto body nestihli projednat, tak by se jimi pokračovalo po pevně zařazených bodech odpoledne. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Návrh byl jednomyslně přijat. Kdo je proti? Návrh přijat nebyl. Kdo je proti? Hlasování 161, přihlášeno je 98 poslanců, pro 93, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Dále jsou zde dva návrhy pana poslance Miholy. Nejprve žádá o zařazení nového bodu Informace ministra školství k otevírání škol k termínu maturitních přijímacích zkoušek na středních školách atd. Nejdříve tedy zařazení nového bodu. Kdo je proti? Hlasování číslo 162, přihlášeno je 98, pro 49, proti nikdo. Návrh přijat nebyl. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování 163, přihlášeno 99, pro 36, proti nikdo. Návrh přijat nebyl. Teď tedy pevné zařazení po již pevně zařazených bodech toto odpoledne. Zpravodajem je pan poslanec Michálek. Jedná se o třetí čtení, není třeba o tom hlasovat. Ten bod by neměl trvat dlouho. Ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Paní navrhovatelko, máte zájem o vystoupení před otevřením rozpravy?
Ano. Návrh A ještě schválen nebyl, takže nyní ho budeme hlasovat. Ještě stanoviska. Ukončuji hlasování jako zmatečné. To byla stanoviska. Návrh byl přijat.
Jedná se tam o prodloužení v podstatě o ten týden.
Děkuji. Děkuji. Zahajuji hlasování. Pokud je všechno jasné, tak já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Ani tento návrh nebyl přijat. Děkuji. Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Pan ministr i paní zpravodajka tady jsou. Hlásí se někdo do otevřené rozpravy? Nikoho nevidím. Nikoho nemám. V tom případě rozpravu končím.
A máme tady pevně zařazený bod, jedná se o Já tady nemám ovšem vaše pověření vloženo, že můžete místo paní ministryně to uvádět. Já vyhlásím minutu pauzu. To nejde ústně, takže já požádám organizační odbor, aby mi to dodal. Nemám ho tady. Prosím, ujměte se slova, pane ministře.